Podle informací, které mám k dispozici, se nová rada ujala aktivně a intenzivně svých funkcí a je veřejností a odbornou veřejností vnímána pozitivně. Dříve působil jako vedoucí oddělení v rámci odboru elektroenergetiky, to jste zde zmínila. V současné době působí částečně jako konzultant v energetických odvětvích, ale zároveň také učí na vysoké škole, a to konkrétně ČVUT, Fakultě elektrotechnické. Myslím, že není úkolem politiků, aby zpochybňovali odbornou zdatnost jednotlivých členů rady, a myslím, že v tuto chvíli ani nemá smysl reagovat na politická prohlášení bývalé předsedkyně paní kolegyně Vitáskové. Já samozřejmě v uvedeném termínu na ten dopis, který mi zaslala, odpovím.
Pane ministře, já jsem vůbec nezpochybnila jeho odbornou zdatnost. Mě ale o to více zaráží, že bylo 18 možností, koho vybrat, a vybrali jste zrovna člověka, který udělal ty ceny, za které dneska trpí všichni občané naší republiky.
Teď se ptám pana ministra, jestli chce doplňující odpověď. Ne, nevyužije své dvě minuty a interpelace končí. Dalším interpelujícím je pan poslanec Jiří Holeček, který interpeluje pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci priorit v oblasti sportu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Mezi tyto hlavní priority zákonodárce zařadil podporu sportu dětí a mládeže, včetně jejich trenérů. Jak ještě dlouho budou muset rodiče v naší zemi nést hlavní finanční spoluúčast při sportování svých dětí? Proč jste letos rozhodl, že z veřejných finančních prostředků jde na platy sportovních funkcionářů více peněz nežli na sportovní činnost dětí ve sportovních klubech? Děkuji za pozornost.
Bude to jistě zajímavé, bude to krátce před volbami, tak to bude jistě velmi interesantní nejen pro vás.
Znovu děkuji za slovo. Z toho ten systém se používá k přípravě státního rozpočtu pro vědu a výzkum. Nicméně, jak jsem říkal, ten systém funguje i pro hodnocení vědy. Jak jsem řekl, já to tady nechci celé pročítat, ale chtěl bych upozornit na to, že podle výsledků hodnocení, tohoto zpackaného hodnocení 2015, se rozdělují státní prostředky pro výzkumné organizace. A chtěl bych upozornit, že veškerá tato odpovědnost jde za panem místopředsedou vlády, panem Bělobrádkem.
Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu rozpravu a ptám se přítomných poslanců, zda má někdo zájem o vystoupení. Doufám, že všichni cítíte, jak se nám hned lépe jedná. Budeme probírat interpelaci na ministra obrany Martina Stropnického, který odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci pořízení mobilních radiolokátorů středního dosahu MADR.
Musí se jednat o moderní lokátory, které budou naplňovat jak současné operační požadavky, tak i možnost dalšího rozvoje pro zajištění účinného operačního použití na dalších 20 let, dejme tomu.
Děkuji, pane předsedající. Pane kolego, vy jste se ptal, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zda má Ministerstvo zdravotnictví tu dokumentaci. Aktuální stav je dnes takový. V roce 2016 začal zástupce investora zpracovávat novou dokumentaci.
Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, já moc děkuji za tu celkem vyčerpávající odpověď. A minimálně si myslím, že je varianta vyhnout se tomu nejcennějšímu místu na Maleniskách v katastrálním území Provodov.
Máte slovo, pane kolego.
Děkuji za slovo. Do současné doby ještě není k dispozici prováděcí vyhláška k zákonu o léčivech a nervozita mezi praktickými lékaři, praktickými lékaři pro děti a dorost, ale i třeba u ambulantních specialistů je velmi vysoká.
Výsledkem bylo, že nepřerušit nebo nezměnit. Elektronický recept se v podstatě legislativně probírá od roku 2009 a od roku 2013 je v zákoně. Počet lékařů, kteří se k tomu připojili, je mizivý.
Chtěl bych říct, že opravdu výrobci se potýkají s těmi předpisy, které jsou velmi závažné z pohledu nákladů a z pohledu povinností, a co všechno musí zajistit. To znamená, že narůstá i nákladnost, narůstá i nákladnost toho procesu velmi výrazně, a to samozřejmě...
A teď už opravdu úplně poslední interpelace... Děkuji vám, milé kolegyně, milí kolegové, a končím poslední interpelaci tohoto volebního období.
Máte slovo, pane ministře.
Tam byl fakt podle mě vykazovací problém u Baťovky.
Tak jsme ten čas nějakým způsobem urovnali, protože pan ministr mi ušetřil, a můžeme pokračovat. Opět podpora výzkumu a vývoje. Máte slovo, paní poslankyně. Pan kolega Štětina je už přítomen a je tedy na něm řada ve věci dokončení reorganizace národní centrály organizovaného zločinu. Pan Milan Chovanec je omluven. Máte slovo, pane poslanče.
A zní takto: Exkluzivně dokonáno jest. Mazánek si vzal raději dovolenou. A nyní k věci. Security Magazín získal tuto informaci z dobře informovaného zdroje uvnitř Policie České republiky. Vážený pane ministře, mám tuto informaci považovat za reálnou, účelovou, nepravdivou? Já osobně mám na reorganizaci nebo reformu policie svůj názor, který jsem z důvodu slibu o důvěrnosti rozhovoru s vysoce postaveným funkcionářem Policie České republiky nesdělil příslušné vyšetřovací komisi, avšak personální politika při obsazování míst krajského ředitelství v některých krajích u mě vyvolává obavu, že to i může být pravda. Děkuji předem a očekávám, že písemnou odpověď obdržím ještě do konce tohoto volebního období.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi za dodržení času a věřím tomu, že pan ministr splní svou ústavní povinnost odpovědět písemně.
Té končí monopol na sběr a zpracování dat o jízdních řádech. CHAPS nemají kupovat České dráhy, ale dceřiná společnost České dráhy - Informační systémy, akciová společnost, a to údajně za 400 milionů korun. Podle veřejných informací společnost CHAPS nezveřejňuje od roku 2012 účetní závěrku. Nicméně v tom roce činil zisk této firmy pět milionů korun a tomu by odpovídala hodnota firmy jako desetina z deklarované nákupní ceny. Mohu rozumět tomu, že firma CHAPS může mít strategický význam pro České dráhy, ale vy se musíte chovat jako správný hospodář a nesete politickou odpovědnost. Prověříte, či jste již prověřil tento připravovaný nákup firmy, která vlastní známého vyhledávače IDOS? Děkuji za vaši odpověď.
Prosím, máte slovo.
Fakta jsou taková, že České dráhy jsou akciová společnost státem vlastněná a jako společnost je řízena představenstvem. Má dozorčí radu. Takže že by pan Feranec jako předseda dozorčí rady něco nakupoval nebo sjednával, je vyloučené. To je první věc. Tam se ta situace řeší úplně jiným způsobem. Někdo tam argumentoval, že má hodnotu 120 milionů. Proto jsem se vyjádřil, že doporučuji představenstvu, nebo žádám představenstvo Českých drah, aby mi předložily jejich posudky k tomu, zdali vědí, kolik ta společnost má stát, v jaké je to situaci, a doporučil jsem neuzavírat žádné smlouvy a nedělat žádné kroky předtím, než si o tom popovídáme. Bude to v příštím týdnu. Mám to jednání.
Zahajuji třetí jednací den 60. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Tím jsme se vypořádali s omluvami. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědi na jednotlivé písemné interpelace. Takže jak jsem vás už před chvílí informoval o tom, tato interpelace nemůže být projednávána a postoupíme dále. Další interpelace je na pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Omlouvám se, už je to zapnuté.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající, já chápu, že tady pan předseda vlády není a asi už se žádné odpovědi nedočkám. Ani v podstatě nemá smysl, abychom vedli nějakou důslednou polemiku s tou odpovědí, ale je spíše důležité, abychom si uvědomili, kolik protimluvů a informací, které spíše zakrývají současný stav, než ho vysvětlují, jsem v odpovědi dostal. Není zřejmé, kdy došlo k takové významné změně stanoviska. A nyní je na řadě pan poslanec Jaroslav Borka. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane premiére, 19. ledna 2017 jsem se na vás obrátil s interpelací týkající se těžby lithia v lokalitách České republiky. Z vaší odpovědi jsme se sice dozvěděli, jak významnou surovinou lithium je, co jsme se ale nedozvěděli, je to, jak bude stát postupovat, aby byla tato surovina využita ve prospěch naší země. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy proto uspořádali v červnu letošního roku seminář s názvem využití potenciálu lithia a jeho problematika. Bohužel i přes řadu kvalifikovaných vystoupení zůstala po tomto semináři otázka využití lithia bez odpovědi. Z tohoto důvodu vás žádám, pane premiére, o sdělení, proč stát, respektive státní firma DIAMO netěží a nezpracovává lithium sama. Je mi známo, že DIAMO má zpracovat analýzu svých možností. Je tento materiál již zpracován? A s jakými závěry? Jak chce, pane premiére, stát zajistit, aby se lithium vytěžené soukromými firmami také zpracovávalo v České republice? Jak chce stát zajistit využití lithia s přidanou hodnotou z již prodaných pozemků na území České republiky? Chápu, že finanční spoluúčast státu je v současné době riskantní, nicméně se obávám, že až bude hotová studie proveditelnosti, bude pozdě na to, aby do celého procesu stát vstupoval. Memorandum o porozumění mezi potenciálními těžaři a státem připravované ministrem průmyslu a obchodu není právní dokument. Navíc stát nemusí v tuto chvíli vstupovat do procesu majetkově, ale měl by zajistit nenapadnutelný právní rámec, aby všem zúčastněným byly jasné mantinely. Těžit, ale i zpracovávat. Nebude tento gigantický státní majetek čítající nejméně 3 000 miliard korun lidu této země ukraden?
Paní kolegyně Chalánková mě informovala, že tu druhou interpelaci k financování sportu nebude přednášet. Děkuji. A můžeme tedy, tak jak jsem ohlásil na začátku jednání o ústních interpelacích, pokračovat, a to ústními interpelacemi na členy vlády České republiky. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, v minulých dnech se na mě obrátilo několik znepokojených občanů ohledně majetku sudetských Němců. Cituji: Sudetští Němci se stále mohou domáhat majetku v České republice. Část z nich si stěžovala u soudu a uspěla. Majetkové nároky sudetských Němců v České republice trvají. Zemský soud v Mnichově zrušil změnu stanov krajanského spolku, kterou se uskupení nároku na vrácení majetku chtělo vzdát. Ptám se vás, pane ministře: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto věci a přijímá adekvátní opatření?
Děkuji panu poslanci Václavu Snopkovi za jeho interpelaci. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře. Dovoluji si obrátit se na vás se svou interpelací týkající se nezákonných odposlechů a úniků informací. Zajímá mě, zda byly proti těmto osobám zahájeny úkony příslušející orgánům činným v trestním řízení a jaká byla učiněna konkrétní opatření k zamezení šíření těchto nezákonných odposlechů. Velice vám děkuji za odpovědi v nejkratším možném termínu.
Pokračujeme interpelací paní poslankyně Heleny Langšádlové na ministra dopravy Dana Ťoka. Toho tady vítám mezi námi a můžeme normálním způsobem fungovat.
V ranní a odpolední špičce jsou tyto vlaky mimořádně přeplněné a cestující si dlouhodobě stěžují na skutečnost, že do těchto souprav jsou zařazovány oddíly první třídy, které jsou absolutně nevyužívány. S požadavkem řešit tento stav jsem se obracela již na vaše předchůdce, ale nedošlo k nápravě ani k žádné změně, která by přispěla ke zkvalitnění podmínek pro cestující v této oblasti. Vím, že ve vlakové přepravě došlo k mnohým zlepšením. Sama bych chtěla říct, že velmi oceňuji slušné chování průvodčích a jejich vřelý přístup. Byla bych však ráda, aby došlo ke zlepšení podmínek přepravy i v této oblasti. Vážený pane ministře, žádám vás prosím o odpověď, jakým způsobem budete popsanou situaci řešit a v jakém časovém horizontu?
A pan ministr dopravy je jistě připraven na odpověď.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
Ve stanovisku se píše o tom, že v letošním roce MPO pořádá semináře pro odbornou veřejnost. Na jeho úroveň panovaly rozdílné názory, nicméně kladně byl hodnocen už samotný fakt, že MPO zahájilo diskusi. Bohužel se však většinou prezentují informace, které jsou staršího data, vycházející z dřívějších pilotních projektů. Je nesporné, že probíhala sice komunikace mezi MPO a distributory, méně už s odbornou veřejností. To se ale teď ministerstvo snad snaží napravit. Určitým problémem je, že odborná veřejnost není konsolidovaná. Díky tomu je složité hovořit o dlouhodobé a kvalitní opozici vůči vládním návrhům. Za třinácté si dovolím učinit ještě poznámku, která se týká samotné odpovědi předsedy vlády. Když jsem si prostudoval - teď odskočím od toho samotného tématu - volební program jednotlivých politických stran, s hrůzou zjišťuji, že se to tam téměř nevyskytuje. Přitom například na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického existují příspěvky, které bychom mohli dobře využít. Ale prostě se vláda České republiky rozhodla, že to sice bude pro všechny Evropany, ale budeme na jejím konci. Opět budeme nejméně v sedmiletém zpoždění. Na to bychom si měli odpovědět, respektive odpovídat občanům, kteří se nás na to ptají. Ale existuje tu obava, že pokud mají práce na novém ekonomickém posouzení být jen interním, které by sloužilo pro vlastní potřebu České republiky, začít alespoň letos, bude nemožné získat z připravovaných pilotních projektů jakoukoliv relevantní informaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak bude i do budoucna vycházet z dostupných informací z okolních zemí, ale pak je otázka relevantnosti, či spíše nerelevantnosti v podmínkách naší země. Nerad bych dále zdržoval. Vím, že by nic jiného nezbylo při nepřítomnosti pana předsedy vlády než uvést alespoň ty nejzákladnější výhrady, které jsem měl k samotné odpovědi na svou interpelaci.
Otevírám rozpravu a s přednostním právem se hlásí pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, podívejte se, prosím, na lavice za mnou, tedy na lavice vlády České republiky. Když se podíváte na ta prázdná místa, tak to nám dává vláda České republiky na vědomí, co si myslí o parlamentní demokracii, co si myslí o Sněmovně a co si myslí o přístupu k tomu, jak má plnit své úkoly. Nemusím nikomu připomínat, že vláda České republiky se zodpovídá Sněmovně. To, kdy se zodpovídá Sněmovně, je zejména v době interpelací, to znamená tehdy, kdy mohou interpelovaní ministři zodpovídat dotazy poslanců a odpovídat na jejich připomínky. Účast ministrů vlády České republiky hnutí ANO, ČSSD a strany lidové v tomto volebním období byla naprosto tragická. Dnes ovšem dostoupila vrcholu. Přítomných je nula ministrů! Upozorňuji - nula ministrů. A tohleto snad tady ještě historicky ani nebylo. Já chápu, že je celá řada omluv, které jsou skutečně akceptovatelné. Jsou to omluvy zejména z důvodu zahraničních cest, ale pokud se ministr omlouvá z pracovních důvodů, tak bych chtěl upozornit dotyčné ministry, že jejich práce je dnes tady v této lavici. Já bych chtěl tímto požádat vedení Poslanecké sněmovny, respektive pana předsedu Poslanecké sněmovny Hamáčka, aby ještě, i když si uvědomuji, že je konec volebního období, tak aby ještě se pokusil zjednat nápravu. Já bych byl velmi nerad, kdyby tato vláda, to znamená vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, vytvořila precedens pro budoucí volební období, pro budoucí vládu a pro budoucí Sněmovnu. Historicky se nikdy nestalo to, co se dělo v tomto období, to znamená, že účast na interpelacích byla tak tragická, jako předvedla současná vláda.
Interpelace byly vylosovány a za účasti ověřovatelů bylo stanoveno pořadí, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve tedy na předsedu vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. To víme od rána, že pan předseda vlády tady dnes není.
Vážený pane dlouhodobě na interpelacích již nepřítomný předsedo vlády, vaše vláda měla v koaličním prohlášení mimo jiné zakotveno urychlení zavedení vysokorychlostního internetu a současně také zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem. Ani jedno se nepodařilo naplnit. Ilustrovat své tvrzení mohu například kauzou čerpání dotace Evropské unie na zbudování sítí vysokorychlostního internetu. Co chybí k řádnému čerpání po těch letech ještě i dnes? Podmínky pro dotace jsou podle odborníků nejasné, intervenční oblasti špatné a žadatelé také nemají právní jistotu, že dotaci dostanou. Možná se pletu, ale údajně se i z těchto důvodů zatím žádný zájemce o dotaci ještě ani nepřihlásil. Komu má zase toto nahrávat a přisypávat do kapes? Suma sumárum, s budováním sítí vysokorychlostního internetu se za čtyři roky u nás prakticky nehnulo, přestože internet bude pro čtvrtou průmyslovou revoluci stejně důležitý, jako byly silnice a železnice pro tu revoluci první.
Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane premiére, média minulý týden popsala váš nečekaný tah, když na závěr svého mandátu chcete vy a vaše vláda požádat, aby mohl být český ministr financí přítomen na jednání svých kolegů ze zemí platících eurem, tedy aby získal pozorovatelský status. A já se vás, pane premiére, ptám: Víte o tom, že většina občanů této země žádá pravý opak? Nechtějí vůbec euro. Jaký máte mandát, pane premiére, dělat rozhodnutí, která jste před volbami nikdy neavizovali a která jdou navíc proti přání nejen značné části voličů ČSSD, ale samozřejmě proti vůli většiny občanů této země? Mimochodem, není vaše pohrdání názorem občanů důvodem, proč navzdory písemnému podepsanému prohlášení vlády bojkotuje vaše vláda po celou dobu přijetí zákona o referendu? Abyste v tom ale nebyli sami, tak dodávám, že pro kvóty hlasovali také poslanci za TOP 09 a STAN, tedy Starostové a nezávislí. A zdůrazňuji, že naše hnutí SPD prosazuje od počátku striktně zákaz jakéhokoliv přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny a zákaz islámu v České republice.
Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová.
Vážený pane premiére, opět se na vás obracím v otázce čerpání evropských fondů. Vláda v této oblasti nadále selhává. Celkové čerpání neodpovídá tomu, že jsme již ve čtvrtém roce programovacího období, a žadatelé nadále zápolí s čím dál tím vyšší administrativní zátěží. Dnes bych však chtěla upozornit na kritickou situaci v čerpání operačního programu Podnikání a inovace pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prosím o informaci, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu chce tímto de facto fiktivním způsobem čerpat další zdroje z operačního programu Podnikání a inovace. To by bylo velké riziko pro naši konkurenceschopnost.
Vážený pane premiére, cílem spolku Prostějov olympijský je realizace projektu národního olympijského centra v Prostějově. Žádost však neprojednala zastupitelstva Olomouckého kraje ani města Prostějova členů spolku. Simona Kratochvílová na to sdělila, že MŠMT chce projekt přeřadit do jiného dotačního programu, jehož součástí je například národní centrum Strahov. Žádám o vysvětlení, jak takový projekt vyhovuje obecně platným předpisům pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a zda je vůbec možné na takto nepřipravený projekt jakoukoliv dotaci poskytnout.
To je sice pravda, ani žádné sankce nebyly přijaty, ale pokud se ve zprávách konstatuje, že Česká republika je jednou z posledních zemí, kde se chytré měření nerealizuje, tak to není kritika. To je ale dáno něčím jiným než tím, že jsme někam pokročili. Je to dáno tím, že po brexitu zjišťuje alespoň ta část realisticky uvažujících členů Evropské komise, že silou nemůže nic nařídit. Jinými slovy, zda dnešní investice budou, nebo nebudou zmařeny nějakým novým zákonem či balíčkem. Zajímavý je přístup některých společností ze severských zemí nebo Belgie či Irska. Myslím, alespoň takové opatření bychom mohli začít projednávat. Za páté, považovat zjednodušené připojení zdroje do 10 kW a bez licence pouze na ohlášení za úspěch národní strategie lze považovat za opravdový protimluv, tak jak jsem uvedl na začátku.